Dovoluji si vás proto požádat o podporu tohoto návrhu při dalším projednávání.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, máme před sebou vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů. Oba dva výbory schválily usnesení, které doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila bez pozměňovacích návrhů.
Děkuji za pozornost.
Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nevidím žádnou přihlášku, rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu, do které také nemám žádné přihlášky, takže rozpravu končím. A závěrečná slova po podrobné rozpravě také nejsou třeba, v tom případě končím projednávání tohoto tisku. Prosím pana ministra financí, aby se ujal slova a tento tisk nám uvedl.
Tato směrnice zavádí nový celoevropský systém, který by měl vést k posílení finanční stability pojišťoven, větší transparentnosti jejich činností a odpovědnosti dohledových orgánů na schopnost pojišťoven dostát svým závazkům z jimi provozované činnosti. Tím tento systém samozřejmě přispívá také k vyšší ochraně klientů.
Možná vás to nezajímá. Ale jestli říkáte - a mnozí se tady ohánějí potom v těch zkratkovitých vystoupeních zájmy klientů a pojištěnců, tak byste mohli... Uvedeným návrhem zároveň není nijak dotčena povinnost pojišťovny provozovat uvedené vyplývající činnosti v souladu s právními předpisy upravujícími zprostředkování konkrétních finančních služeb. A teď mi dovolte, abych na plénu provedl argumentační souboj se zásadně negativním stanoviskem Ministerstva financí, které bylo členům rozpočtového výboru doručeno před projednáváním před druhým čtením. V mnoha členských státech tato úprava existuje již po dlouhou dobu a Evropská komise jakožto dozor nad správnou implementací v členských státech nikdy - opakuji nikdy - tuto implementaci v ostatních členských státech nezpochybnila. Z jeho dosavadní judikatury absolutně nevyplývá, že by takový způsob transpozice byl v rozporu s limitací rozsahu povolených činností pro pojišťovny. Také Česká národní banka jako dohledový orgán v České republice nikdy nevyjádřila své pochyby ohledně vydávání povolení pojišťovnám k souvisejícím činnostem, ač byla povinna vykládat národní legislativu eurokonformním způsobem.
Kraje také požadovaly snížit některé sankce ve spojení se správním deliktem.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Herbert Pavera. Pan kolega Pavera s faktickou poznámkou, poté s přednostním právem pan předseda klubu ODS.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Protože absolutně když někdo dostává dvojitá data, podobná data, nemůže to mít k něčemu určitému.
A nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura k řádné přihlášce.
Děkuji za slovo. Já mám v zásadě jediný dotaz. Zatím ještě není státní, zatím ještě není vládní, mám velké pochybnosti. A jestli zase uznáváme nezávislost veřejných vysokých škol, tak nevím, k čemu je to dobré. Zase je to věc, o které budeme chtít ve výborech debatovat. Neumím si představit, když si vezmu Exportní banku, když to nařídí ministr financí, že by mu ta data neposkytli. Podívejte se, ty podtržené věty, pokud budeme věřit úředníkům, jsou ty, které tam mít musíme. Všechny ostatní jsme si tam přidali sami. Ale současně hlavním argumentem pro přijetí toho zákona je, že to po nás chce Brusel.
Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Pane ministře, pane zpravodaji? Není tomu tak. Můžeme tedy pokračovat. Není tomu tak. Spustím gong, abych přivolal ty, které jsem odkázal na diskusi v předsálí. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Konstatuji, že tento návrh byl schválen, bylo přikázáno garančnímu výboru, rozpočtovému výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nemáme tedy o čem dál hlasovat. Poděkuji panu ministrovi, poděkuji panu zpravodaji. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Z tohoto důvodu si dovolujeme navrhnout zkrácení doby k projednání ve výborech na 30 dnů.
Já tomu opravdu nerozumím. Není to tak těžké. Já už jsem si na to zvykl, ale situace se postupně zhoršuje. Opravdu tomu nerozumím. Já přečtu na rozpočtovém výboru vaše doporučení u loterií, a zase jsem zlobbovaný. Bohužel poslední dobou už svůj okruh tzv. lobbistů a zlých podrazáků rozšiřujete i na další poslance. Nezlobte se, pane ministře, ale to jen dokazuje, jak jste vedle jak ta jedle. Takže tento návrh opravdu nepředložil ani o něm nehlasoval.
Mám zde jednu faktickou.
Ono se velmi špatně mluví k prázdným lavicím. Proto vám připadalo, že mluvím k vám. Tomu asi docela rozumím. Takže neberte to osobně.
Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova? Dále do podrobné rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak i podrobnou rozpravu končím. Závěrečné slovo, pane ministře. Není třeba. Pan zpravodaj? V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu. A ještě nevím, zda byla přečtena omluva pana poslance Radima Fialy, tak pro jistotu ještě jednou, omlouvá se z dnešního jednání z důvodů jednání. Prosím opět pana poslance Šincla, aby se zhostil své role zpravodaje.
Teď už to bude trošku nuda. Toto je zdůvodněno údajným zvýšeným rizikem pro stabilitu pojišťoven.
Připomínám, že transpozice se dostala kvůli spojování novely s jinou problematikou do značného skluzu s implementačními termíny. Vážené dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o podporu tohoto návrhu.
A vidím, že se mu to trošku plete.
Negativním jevem je především nízká hodnota odkupného, které je klientům vypláceno při ukončení smlouvy v prvních letech trvání investičního nebo kapitálového životního pojištění. Předmětem nové úpravy je proto pravidlo o povinném rozložení pořizovacích nákladů pojišťovny na sjednání životního pojištění do období pěti let. Toto pravidlo se logicky vztahuje pouze na ta životní pojištění, u kterých podle pojistné smlouvy vzniká právo na výplatu odkupného. Tato úprava se má uplatnit na zprostředkování veškerých pojištění spadajících do odvětví životního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, tedy jak rezervotvorných, tak i rizikových. Zákon však zároveň stanoví výjimky, na základě kterých se tato část regulace neuplatní, a to v případě pojištění s jednorázovým pojistným a pojištění s provizí rovnoměrně rozloženou do celé sjednané doby trvání pojištění.
Děkuji, pane ministře. Znovu prosím levou část sálu, aby se uklidnila.
Já to tedy zestručním. Já na to upozorňuji tedy. Tolik v roli zpravodaje. A jelikož nechci být obviněn, že zneužívám roli zpravodaje, avizuji, že se hlásím do obecné rozpravy, kdy se chci přítomného pana ministra financí na něco zeptat a něco si ujasnit jako řadový poslanec.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. V tom případě vás poprosím , abyste uvolnil řečniště pro pana předsedu klubu ODS, a vaši přihlášku do obecné rozpravy samozřejmě registruji.
Určitě si vyslechnu i jeho vystoupení v obecné rozpravě. Pak k mému překvapení byl pan poslanec Šincl označen jako nepřítel státu a výsledkem bylo nepřijetí zákona. Já jsem se v těch rozpravách jak na plénu, tak na rozpočtovém výboru snažil být velmi zdrženlivý k navržené regulaci. Kdo to zažil, tak to může potvrdit. Toto posouzení provádí pojišťovna pravidelně a neprodleně po jakékoli významné změně ve svém rizikovém profilu a o výsledcích každého posouzení informuje orgán dohledu, což je v našem případě Česká národní banka. Posouzení rizik a solventnosti však neslouží k výpočtu kapitálového požadavku. Bude tak na pojišťovně, jak vyhodnotí dané riziko a zda navýší svůj kapitál, nebo bude sama považovat svůj kapitál za přiměřený. Pravomoc České národní banky by tak byla významně omezena, a to pouze vyhodnocením, zda tento postup pojišťovny je dostatečně obezřetný, či nikoli. Toto tvrzení - píše Ministerstvo financí - nemá oporu v žádném ustanovení této ani implementované směrnice. Pokud to opravdu posoudíme férově, tak zjistíme, že pojišťovny jsou nadále oprávněny zprostředkovávat či distribuovat pojistné produkty jiných pojišťoven. Tady sami slyšíte, pokud mě ještě posloucháte, jak je to složitá problematika, jak ta slova jsou komplikovaná, že sice zprostředkujete pojištění v tom sémantickém významu jazyka českého, ale současně nejste zprostředkovatel, ale distributor a podobně. Zjednodušeně řečeno, buď zákonem omezíme podnikání pojišťoven a znevýhodníme je jak na trhu finančních služeb v České republice a znevýhodníme je proti konkurenčním pojišťovnám ze sousedních zemí, anebo to neuděláme. Není k tomu žádný důvod. Děkuji za to, že jste mě vyslechli, a děkuji za podporu mého pozměňovacího návrhu.
To byl pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Naším cílem a mým cílem hlavně je zákony vylepšovat, ne zmrzačovat.
Nyní řádně přihlášený v rozpravě pan poslanec Petr Kudela. To je třetí návrh pana poslance Fiedlera. Je to čtvrtý bod. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento bod nebyl přijat. Kdo je proti zařazení horního zákona? Děkuji vám. Můžeme začít podle schváleného pořadu schůze bodem Nyní už žádám pana místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, aby tisk uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o prokazování původu majetku. Jde o legislativní počin, který si vláda stanovila jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je upravit stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit. Návrh zákona obsahuje novelu zákona o daních z příjmů a trestního zákoníku. Poplatník je povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají. Pokud poplatník důkazní břemeno neunese, bude mu daň stanovena podle pomůcek. Nejde tedy o plošnou povinnost podávat pravidelně majetkové přiznání. V případě, že poplatník poruší povinnost učinit pravdivé prohlášení o majetku, vystavuje se hrozbě trestního stíhání pro trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. V návaznosti na to se navrhuje zvýšení horní hranice trestní sazby trestu odnětí svobody za tento trestný čin z jednoho roku na tři léta.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, přeji pěkné odpoledne. Po úvodním slově náměstkyně ministra financí a zpravodajské zprávě zpravodaje a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Děkuji, pane zpravodaji. Nemám do ní nikoho přihlášeného. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova a pokračujeme rozpravou podrobnou. Ani tam nemám žádného přihlášeného v podrobné rozpravě. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi, který si na chvilku odpočine, protože budeme pokračovat bodem číslo
Jedná se o poměrně rozsáhlý vstup do zákona o dráhách a některých souvisejících zákonů, který obsahuje vstupy jak dílčí povahy, tak i změny koncepčního charakteru. Tento návrh již byl rovněž představován a podrobně projednáván v hospodářském výboru i na semináři v podvýboru pro dopravu, dovolte mi tedy pouze stručný úvod. Návrh zasahuje zejména do následujících oblastí: Kategorizace drah a vymezení přístupu na jednotlivé kategorie drah. Zde se zejména zavádí nová kategorie místních drah a nově se upravují pravidla přístupu. Navrhuje se nové znění a úpravy udílení licence pro provozování drážní dopravy. Jde o nové znění úpravy postupu provozovatele dráhy při jednání s dopravci o přístupu k drážní infrastruktuře pro účely tvorby ročního jízdního řádu i ad hoc jízd. Posuzování ohrožení hospodářské vyváženosti drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách. Jedná se o novou úpravu umožňující na základě úředního přezkumu omezit přístup k drážní infrastruktuře pro dopravce, jehož služby by mohly významně narušit ekonomickou rovnováhu veřejných služeb v osobní dopravě. Úprava působnosti a postupu drážní inspekce při šetření mimořádných událostí. Při projednávání na hospodářském výboru bylo vzneseno několik bloků pozměňovacích návrhů, z nichž nejrozsáhlejší byl soubor návrhů směřujících k novému vymezení podoby kompetencí Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. S těmito pozměňovacími návrhy nicméně Ministerstvo dopravy nesouhlasilo a nakonec nebyly hospodářským výborem přijaty. Usnesením hospodářského výboru bylo nakonec přijato 13 pozměňovacích návrhů, s nimiž může ministerstvo v zásadě souhlasit. Návrh novelizace zákona o dráhách zástupci Ministerstva dopravy v podrobnějších souvislostech představili také na jednání podvýboru pro dopravu minulý týden. Vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh, který vláda předložila Poslanecké sněmovně, je výsledkem dlouhé a velmi usilovné práce a četných jednání s dotčenými subjekty i orgány veřejné správy.
Kolegyně, kolegové, klidný podvečerní čas vám přeji. V tuto chvíli jich máme nakonec celkem 16 kusů. Tolik v tuto chvíli zpravodajská zpráva.
Děkuji panu zpravodaji, a než otevřu obecnou rozpravu, ještě mi dovolte konstatovat došlou omluvu pana poslance Gabrhela z dnešního odpoledního jednání - prodlužuje svoji omluvu až do konce dnešního jednacího dne. Nikoliv. A žádám o to kolegy ze všech částí Poslanecké sněmovny. Děkuji, pokračujte.
Mám zopakovat téma? Takže týká se to jak interpelací písemných, tak interpelací ústních. Ostatně i účast ministrů vlády na jednání Poslanecké sněmovny určitě není taková, jako by si Poslanecká sněmovna zasloužila.
Je to třeba upřesnit, pane poslanče.
Dostalo se mi ujištění, že vše je v pořádku, že všechno je správně. Čili za zhruba řečeno dva týdny to bude rok, co tento výbor nezasedal. Nejedná se tedy jen - tam je to číslo menší, pokud se jedná o žaloby na kraje a obce, tak tento bod by si zasluhoval pozornost. Přemýšlím... je to asi rok a půl.
Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych navrhla zařadit nový bod s názvem řešení neúčasti členů vlády na písemných a ústních interpelacích, a to jako první bod dnešního jednání. Činím tak po dohodě s paní poslankyní Němcovou, která se snažila tento bod navrhnout již minulý týden. Bohužel, tento bod nebyl schválen. Pokud jde o projednávání písemných interpelací, je statistika krajně nepříznivá. Není to proto, že by byl nedostatek interpelací, ale proto, že členové vlády na interpelace nechodí. Dochází pak k jejich opakovanému přerušování. Po skončení se čeká na projednávání dalších bodů, poslanci zůstávají připraveni pracovat. Podobně neutěšená je situace v případě projednávání ústních interpelací. Problémem pak je však nízká docházka některých členů vlády. Například ministr financí Babiš dorazil za poslední rok na ústní interpelace pouze jednou. Podobných případů je bohužel více. Jak se ukázalo minulý týden, ani po jejím sestavení se situace nelepší.
Já vás ještě, paní kolegyně, přeruším a znovu požádám sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného než pořad schůze, prosím v předsálí. A nechte jednotlivé kolegy a kolegyně v důstojném prostředí přednést své návrhy, o kterých budeme hlasovat.
Ráda bych upozornila na to, že interpelace jsou součástí fungování Poslanecké sněmovny. Účast na nich není dobrovolná, ale patří k povinnostem ministrů. Ráda bych též připomněla, že vláda je odpovědná Sněmovně. A to, že ministři na interpelace nechodí, z toho vyplývá, že pohrdají Poslaneckou sněmovnou.
S tou novou formulací, kterou navrhuji po projednání a souhlasu s Ministerstvem dopravy, zavazujeme toho, kdo účtuje elektrickou energii, aby také zohlednil provozní režimy toho vlaku. Moje čtvrtá úprava, čtvrtý pozměňovací návrh, velmi drobným způsobem upřesňuje formulaci, která se týká platnosti jízdního řádu. Je to opravdu formální upřesnění. Pátý pozměňovací návrh se týká sankcí za oddělené účtování. V tom návrhu jsou tři pozměňovací návrhy, které mezi delikty provozovatele dráhy a dopravce doplňují i nevedení odděleného účetnictví. A konečně o šestý pozměňovací návrh jsem byl požádán zástupci pojišťoven. Pojišťovny volají po tom, že chtějí mít také možnost vypovědět pojišťovací smlouvu. Například je to, pokud bude zastavena činnost nebo dojde k zániku oprávnění k provozování drážní dopravy nebo v případě finanční nezpůsobilosti toho dopravce. Tolik představení mých návrhů a ještě tedy legislativně technického, nebo návrhu ne legislativně technické úpravy v obecné rozpravě. V podrobné se ke všem přihlásím.
Bohužel jeho zpracovávání trvalo déle. Stavba dráhy není součástí pozemku.